Tak prosím. Nyní požádám pana poslance Marka Černocha, aby za skupinu navrhovatelů návrh přednesl.
Hezký podvečer, dámy a pánové, ještě jednou, a i za Úsvit bych rád poděkoval za vstřícnost a za to, že dohody se dodržují. Rád bych tu jménem předkladatelů představil novelu zákona o církvích. V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, posilují myšlenky, které popírají osobní, politická a jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví či náboženské vyznání. Je zcela jasné, že takové proudy můžou znamenat významné bezpečnostní riziko pro Českou republiku. V České republice existují dva stupně registrace. První stupeň je v principu pouze registrační. Při uznání druhého stupně mohou dané církve vyučovat náboženství na státních školách, pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky či v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, mohou konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky, či zřizovat církevní školy. Ministerstvo vnitra požádá o vyjádření Úřad pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službu, Vojenské zpravodajství a Policii České republiky. Vyjádření obsahující souhlas nebo nesouhlas s přiznáním oprávnění k výkonu zvláštních práv se odůvodní. Tímto postupem má být zajištěno, že přiznání zvláštních práv církvi nebude představovat pro Českou republiku žádné bezpečnostní riziko. Tento návrh není diskriminační, není xenofobní ani rasistický, jak jsem tady zaslechl, je to pouze pojistka proti tomu, že v případě, že by jakékoliv náboženství bylo ohrožením pro Českou republiku, tak aby bezpečnostní služby měly možnost to zastavit ještě v době, kdy ten čas na to je. Proto vás prosím a požádám o vaši podporu tak, aby nedošlo k zamítnutí a tento náš návrh byl propuštěn do druhého čtení do výborů.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Pořeším jeden malý problém. Prosím, pane předsedo. Slyšeli jsme návrh na nového zpravodaje tohoto tisku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 139 pro 98, proti nikdo. Děkuji vám. Žádám ho, aby se ujal své zpravodajské zprávy k předloženému tisku.
Vrátím se tedy k povinnému předškolnímu vzdělávání. My od vývojových psychologů víme, že toto období dítěte je naprosto klíčové pro jeho další rozvoj. Představa, že to můžeme vyřešit jednoduše novelou školského zákona, je podle mého soudu zcela lichá. Proč vlastně děláme tuto úpravu? Ale to je přece sociální problém, to není problém školy! Všimněte si, jak rodiče jsou zbavováni svých odpovědností, jaká byla bouřlivá diskuse o individuálním vzdělání, jak obtížně jsme prosazovali a hájili pozici rodičů ve školských radách. To je věc, která je skutečně alarmující. Já se domnívám, že jedním z důvodů, proč chceme novelou řešit předškolní vzdělání, je fakt, že sociální demokracie to měla ve svém programu, a tak prostřednictvím koaličního zákona si vzala jako rukojmí všechny rodiče a všechny děti v předškolním věku. Stojí za zmínku ještě oblast odkladů. Všechno, co tady zaznělo, množství odkladů, je pravda a je třeba, abychom se na to zaměřili. Tomu rozumíme, to chápeme. Ale domnívat se, že toto bude cesta, která sníží odklady, je zase podle mého soudu naprosto zavádějící. Především jsou to rodiče, kteří tlačí na odborná pracoviště, aby umožnily odklad dítěte. A tady si myslím, že selhává ministerstvo. Ministerstvo má dostatek odborníků, má autority, které by měly nezpochybnitelným způsobem vysvětlovat veřejnosti, že ti rodiče, kteří u dětí způsobilých pro školu trvají na odkladu, slouží dětem medvědí službu. To jsou věci, které nemůže ministerstvo zanedbávat, a potom chtít všechno legalizovat. Druhou oblastí, ke které se chci vyjádřit, jsou povinné přijímací zkoušky. Navíc se to týká pouze maturitních oborů, takže děti, které se rozhodnou nebo vezmou na vědomí v sedmé osmé třídě, že studovat nepůjdou, nejsou dostatečně motivovány. My jsme zůstali na půl cesty, co vlastně chceme. Symboly a rituály tam mají svoji nezastupitelnou roli. Symbolem pro společnou část státní maturity z matematiky je odklad. Odklad je začátek neúspěchu. Pokud dnes posouváme matematiku, dáváme jasně najevo, že jsme ochotni o tom ještě dále diskutovat. Mluvila jsem zatím jenom o tom, co v materiálu je, ale nikoliv o tom, co v materiálu není. Byla bych ráda, kdybychom v rámci řízení této novely to mohli pojmout jako pozměňovací návrh. Nehovořili jsme tady také o vyšších odborných školách, což je ve školství horký brambor, který ministři přehazují, protože si s tím moc nevědí rady. Takže máme o čem mluvit. Detailnější diskusi skutečně nechávám až na školský výbor, a pokud nás paní ministryně vyzvala ke korektní diskusi, tak já stejně korektní přístup očekávám také od Ministerstva školství.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, už téměř tři hodiny diskutujeme o novele školského zákona, o regionálním školství. Jeden z nich je povinný poslední ročník mateřské školy.
Chápu, že pan předseda Sklenák toho ví víc než já a pan zpravodaj Volný. Ale my jsme tenhle zákon mohli projednat v pátek. Vy jste si napočetli, kdy zase mezi Dubají, Agrofertem, Nice a já nevím jakými dalšími povinnostmi bude mít tu milost a čas nás navštívit, a vyšlo vám sedm dnů. Já říkám osm dnů, pan poslanec Volný se mnou souhlasí že osm dnů.
To je pravda.
Já si myslím, že je velmi podstatné, abychom zaregistrovali, já to připomenu, to, co tady před chvilkou v diskusi zaznělo, že tato novela zdaňuje legály. Co to znamená? Tady se povídaly takové věci o zlobbování. Mám tomu rozumět tak, že tedy předkladatel je zlobbovaný těmi nelegály?
Tak to byla poslední faktická poznámka v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pane zpravodaji, prosím, shrňte rozpravu. Protože nepadl návrh na zamítnutí, tak se budeme dále zabývat jenom přikázáním výboru.
Já doporučuji hlasovat o osmi dnech, zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na osm dní.
Budeme se nejdřív zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 4, z přítomných 117 pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh přikázat dalšímu výboru? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji panu ministru, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 1 této schůze. Pokračovat budeme bodem číslo Prosím, aby předložený návrh uvedl jako zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Kováčik. Zároveň požádám kolegu pana poslance Vlastimila Vozku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý večer. Věřím, že jde o poslední bod dnešního večera. Budu se snažit být velmi stručný, abych vás nezdržoval déle, než je nutné. Záměrem pozměňovacího návrhu bylo vládní návrh pouze doplnit, nikoliv znění navržené vládou vypustit. Navrhované znění tohoto odstavce novela neobsahuje. Obsahuje pouze znění pozměňovacího návrhu. Navrženým zákonem se uvádí text uvedených ustanovení do souladu s původním záměrem vlády, tedy s původním zněním vládního návrhu i poslanců, tedy tak, jak zde v Poslanecké sněmovně byl ten návrh odhlasován. Současně se touto novelou odstraňuje nebezpečí možných rozsáhlých finančních škod, které by vznikly v těchto věcech některým výrobcům elektrické energie a tepla při zemědělské výrobě.
Možná jsme dostali trochu větší strach, a proto teď říkáme, že na určité náboženské přesvědčení uplatníme nějaký metr a nějaké instrumenty a na jiná náboženská přesvědčení uplatníme také jiný metr a jiné instrumenty. Neuplatňovat rovné podmínky pro všechny je pro nás nepřijatelné. V tomto případě si myslím, že to dokonce ani není ústavně konformní. Ale to není podstatné. Podstatné jsou rovné podmínky pro všechny. To tenhle návrh ruší a rušení rovných podmínek pro všechny je pro nás rušení kousku svobody a rušení kousku svobody nemůžeme přijmout. Navrhujeme proto zamítnutí ve vší úctě k dobrým úmyslům předkladatelů.
Víte, ona doba se mění, mění se situace. Tato novela je svým způsobem velice jednoduchá. A řekněme si to na rovinu, je to vzkaz vůči veřejnosti, že zkrátka si v této republice nenecháme líbit porušování ústavních práv. Že si nenecháme líbit, pokud by někdo narušoval Listinu základních práv a svobod. Nic víc, nic míň.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Lorencová, připraví se s faktickou poznámkou Petr Adam. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Chci jenom velmi stručně připomenout, že islám není náboženství. Je to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit. A je to něco, co, jestliže implantujeme do naší civilizace, tak to nás zničí.
Nyní pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za vyjádření. Nyní pan poslanec Zdeněk Soukup také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tam žádné náboženství nebylo jmenováno. Podle mého názoru by tam mělo být to, co bylo původně navrhováno, že navazuje na římské právo, řeckou filozofii, judaismus a křesťanství. To by tam v podstatě mělo být v té základní preambuli a to vám říkám já jako ateista.
Nyní pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou a pak ještě faktická poznámka pana kolegy Šarapatky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já tady poslouchám tu debatu... Nevím, kdo jaké má zkušenosti se životem mezi muslimy. Copak jsme rasisti všichni?
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Omlouvám se, kolegyně a kolegové, jestli jsem to špatně pochopila. Pokud jste pochopili, tak já ne.
Dobře, tak ještě pan kolega Šarapatka s faktickou poznámkou.
Paní kolegyně, nesouhlas. Já nejsem žádný rasista!
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako žena jsem se samozřejmě zajímala především o to, jaké postavení má v islámu žena. Je pro mne nepochopitelné, že Ministerstvo kultury vydalo vůbec první stupeň registrace. A teď chci navázat na to, že opravdu islám není náboženství, ale tu registraci dostalo Ústředí muslimských obcí a to je velký rozdíl. Podle ní nesmí žádný občan České republiky být diskriminován podle pohlaví, tak jak to tady řekl už přede mnou pan poslanec Kalousek. Dovolila bych si tedy připomenout, že podle islámského práva, které nikdo z představitelů Ústředí muslimských obcí nezpochybnil, ba dokonce jej doporučuje pro naši mládež, je žena v podstatě majetkem muže. To vše v české společnosti klasifikujeme jako domácí násilí a naše ženy před ním společnost chrání. Násilník je trestně stíhán a postihován.
Já vás, paní kolegyně, přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud máte jinou debatu, prosím mimo sál.
Naopak v islámu je takové chování normou a islámská žena nemá stejné právo ani u soudu. Bezpečnostní informační služba povinně vyjadřovala ke každému stupni registrace církve či náboženské společnosti, a tady nemluvíme jenom o muslimských obcích, mluvíme všeobecně. Musí mít nejen povinnost se vyjádřit, ale taky musí nést za vynesený odborný posudek zodpovědnost i do budoucnosti. Její stanovisko musí být závazné pro Ministerstvo kultury a ne doporučující, jak tomu je dosud.
Jedním z dalších důvodů je i snížení počtu odkladů. My samozřejmě chceme především zkvalitnění pro všechny žáky, pro všechny děti, které jsou v tomto věku, ale velmi důležité je to i pro děti z romského etnika. A tady upozorňuji, že přes 70 % dětí z tohoto etnika nenavštěvuje mateřskou školu a že pro ně je toto vzdělávání velice významné i pro budoucí vzdělávání v základní škole. Pokud jde o nárok na místo v mateřské škole, my si myslíme, že je to dobře. Byly podniknuty některé kroky týkající se navýšení kapacit v mateřských školách. S tím souvisí zájem rodičů a nakonec i některých základních škol, aby tyto děti chodily do přípravných tříd při základní škole. Ono vzhledem k tomu, že tam je mnohem nižší počet dětí, tak se člověk nemůže rodičům divit, nicméně já souhlasím s tím, že přípravné třídy v základních školách by měly být především pro děti s odkladem, které už se připravují ve svém věku na základní škole, ale neměly by v žádném případě suplovat mateřské školy. Tam je to gros předškolního vzdělávání, tam jsou připravené učitelky pro tento věk dětí a tam by tedy mělo především probíhat předškolní vzdělávání. V dalších zemích začíná povinná školní docházka ve věku čtyř nebo pěti let dítěte a to si myslím, že je zkušenost, která by nám měla přece jen být něco v tomto případě platná. Pokud se jedná o ověření znalostí, ke kterému se musí rodič s dítětem následně dostavit, tak ani to není podle mě dostačující. Protože co bude následovat, pokud se prokáže při tomto ověřování, že rodič se doma dítěti nevěnuje, že to vzdělávání, které bychom chtěli, aby dítě mělo, aby mu to vyrovnalo další šance, tak poskytováno není? Jak to bude s dětmi, které nesmějí být do mateřské školy přijaty? Mám teď na mysli děti, které nejsou očkovány. Mateřské školy, jak už jsem tady uváděla, stále častěji suplují rodinu při vytváření základních návyků, včetně rozvoje řečových schopností. Za posledních deset let stoupl počet dětí s vadami řeči a s narušenou komunikační schopností téměř o polovinu. Každé třetí až čtvrté dítě má poruchu komunikačních schopností. Další důvody odkladů: nedostatečná adaptace a potíže se soustředěním, potíže v grafomotorické oblasti, častá kumulace uvedených obtíží. Právě tyto argumenty jsou podle mého názoru relevantní k tomu, že mateřská škola tady hraje klíčovou roli, plní funkci výchovnou a sociální, ale především poskytuje předškolní vzdělávání v době, kdy se formují základy vývoje dítěte a předpoklady pro jeho další vzdělávací dráhu. Jedna se týká přijímání dvouletých dětí, druhá dětských skupin. Druhá poznámka se týká dětských skupin. Tento názor máme stále, myslíme si, že by se měla připravit i novela týkající se dětské skupiny. Nakonec bylo by to logické v souvislosti s novelou, kterou nyní projednáváme. Prostě není možno na maturitní obory přijmout každého. Chci v této souvislosti připomenout to, že se zavedením jednotné přijímací zkoušky, která tady z řad pravice byla tak kritizována, vyslovily souhlas kraje, vyslovila souhlas i většina ředitelů škol. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že s centrálně zadávanými jednotnými testy souhlasí více jak 87 % ředitelů gymnázií, 72 % ředitelů středních odborných škol, 36 % ředitelů středních odborných učilišť s maturitní zkouškou.
Prosím, aby tento tisk uvedla z pověření vlády paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Kateřina Valachová.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit a uvést vládní návrh zákona, kterým se mění školský zákon v rámci představení v prvním čtení. Ve všech těchto ohledech se jedná buď o naplňování koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, nebo se jedná o výsledek vyplývající z podpory těchto změn stran sociálních partnerů či stran odborné veřejnosti ať pedagogické, či jiné. V rámci tzv. povinného předškolního vzdělávání vládní návrh obsahuje několik změn. Současně v souvislosti a zcela v souladu s trendy v rámci vzdělávání v rámci Evropské unie zavádíme také tzv. povinný předškolní rok vzdělávání v období od 5 do 6 let dítěte. Vedle toho jsme také posílili mateřské školy a organizaci výuky v nich tak, že vláda rozhodla o zkrácení přímé povinné vyučovací povinnosti ředitelek mateřských škol s tím, že v rozpočtu jsme počítali s náklady 200 mil. korun na tuto změnu. Závěrem bych chtěla konstatovat, že stran mateřských škol zaznívají opakovaně hlasy na snížení počtu dětí v rámci tříd, a také v souvislosti s těmito změnami a s významem předškolního vzdělávání, kterému jako vláda věnujeme, hodláme i tyto požadavky brát v úvahu. Závěrem bych chtěla informovat blíže poslance a poslankyně o účinnosti této novely, tak jak je předpokládána. Z tohoto důvodu máme za to, že máme také dostatečný čas na přípravu, implementaci a start těchto změn do vzdělávací soustavy a že jsme dostatečně připraveni na změny v rámci organizace mateřských škol, základních škol a středních škol. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem si vědoma toho, že jakékoli změny školského zákona vyvolávají velký zájem jak odborných, tak politických debat. Děkuji vám za pozornost.
Ještě přečtu omluvu pana poslance Gabrhela, který se omlouvá z pracovních důvodů. A nyní prosím pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Kořenka.
Tady je kladen důraz především na kvalitu. Protože jsem samozřejmě sledoval debatu k tomuto sněmovnímu tisku, a nejčastější věci, které zaznívaly, byly právě k předškolnímu vzdělávání. Myslím si, že těch otázek je celá řada. Možná ještě jedna poznámka s ohledem na lesní školky, protože tam jsme také zaznamenali jisté obavy. I dítě, které navštěvuje lesní školku, bude muset tedy na ověření. Pak je tady úprava systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou a úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledku maturitní zkoušky. Tolik krátce z důvodové zprávy a děkuji vám za pozornost.
V rozpravě, ale před řádně přihlášenými, pan předseda Fiala.
Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové.
A paní ministryně se tváří jako by plnění toho nároku zabezpečil stát. Ale stát to dělat nebude, pokud ovšem s tím nepřijde návrh, aby mateřské školy nezřizovaly a nefinancovaly obce a města, ale stát. Je to moc hezké. Až na to, že to platí někdo jiný než ten, kdo určil, že to bude zdarma. Tak já ji přečtu na mikrofon, abychom viděli, jaké jsou ty trendy. Taky v Dánsku. Není to v Estonsku, není to ve Finsku, není to ve Francii, není to v Irsku, není to v Itálii, není to na Islandu, je to na Kypru, tam dokonce od čtyř let. Není to v Litvě, je to v Lotyšsku, není to v Lucembursku, je to v Maďarsku, není to na Maltě, není to v Německu, není to v Nizozemí, je to v Polsku, není to v Portugalsku, je to v Rakousku, není to v Rumunsku, je to v Řecku, není to na Slovensku, není to ve Slovinsku, není to ve Spojeném království, není to ve Španělsku, není to ve Švédsku. Tak kde jsou ty trendy?